Ale máme ještě pořád asi 370 tisíc lidí v evidenci úřadů práce. My potřebujeme alespoň část těchto lidí dostat ještě na trh práce, protože současně je v ekonomice evidováno jenom přes úřady práce asi 140 tisíc volných pracovních míst. Čili na jedné straně 140 tisíc volných míst, na druhé straně ještě v evidenci úřadů práce 370 tisíc lidí. Je to rozpočet, který umožní zlepšit fungování státu a jeho veřejných služeb včetně školství a zdravotnictví, je to také rozpočet, který sníží tempo zadlužování, je to rozpočet, který, jak jsem doložil, podpoří investice do infrastruktury a také do lepší budoucnosti díky zvýšené podpoře vědy a výzkumu, je to rozpočet, který nepochybně posiluje naši bezpečnost, ať už jde o armádu, nebo o policii. A pevně věřím, že stejně jako ty dva předchozí rozpočty získá i tento třetí návrh rozpočtu koaliční vlády ve Sněmovně jasnou podporu.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych na úvod řekl bez ironie, že se mi opravdu velmi líbí, když po ministru financí vystoupí premiér, podpoří svého ministra financí a jménem vlády garantuje Sněmovně rozpočet za celou vládu. Nebylo tomu tak vždycky. Mně občas slovo premiéra v minulých 20 letech chybělo. Myslím si, že to byl vždycky nedostatek, a pevně doufám, že se to pro budoucí léta stane pravidlem, aby premiér byl Sněmovně předkladatelem v úvodu předkládání prvního čtení státního rozpočtu. Druhá věc, která se mi také velmi líbila, že pan premiér řekl, že díky bohu máme nízkou nezaměstnanost. Ano, i pan premiér ví, že to není díky vládě. Buď ta čísla, anebo ty výroky. Skutečný ukazatel deficitu je strukturální deficit. Snižující se strukturální deficit ukazuje vůli vlády šetřit, stabilní strukturální deficit ukazuje vůli vlády neplýtvat a nešetřit. Pak dochází dva roky k mírnému zlepšení. Pro rok 2015 navrhuje vláda, a také ho dodrží, lepší strukturální deficit než v roce 2014 a i v roce 2016 dochází k mírnému zlepšení. To není subjektivní názor, to je prostě pravda. To je indikátor finanční neodpovědnosti vlády, protože vláda v době růstu zhoršuje strukturální deficit, a je to jeden ze základních důvodů, proč je ten rozpočet špatný a neodpovědný. Jak tam opravdu šetří? Těm ostatním je hůř, protože ti to musí platit. Tak to je jedna z nejrychleji rostoucích položek státního rozpočtu. Neexistuje v provozu státu jediná agregátní položka, kde by vláda ušetřila.
Myslím si, že Sněmovna zaslouží vysvětlení. Věřte mi, že už je zahájeno, a 1. listopadu začínáme skutečně vyslýchat první svědky. Myslím, že kolegové jsou toho příkladem. Faktem je, že ale dva členové komise za hnutí ANO se do práce komise od počátku nezapojovali a po několika měsících rezignovali. Sami ale pro posun vyšetřovací komise neudělali prakticky vůbec nic. Dovolte mi, abych vás informoval o následujícím postupu. Budeme dál pokračovat a 1. listopadu vyšetřování D47. A zároveň mi dovolte, abych vyjádřil žádost na předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby vyhlásil třetí nominační lhůtu, a to do 7. 11. Třetí a poslední. Děkuju vám za pozornost.
Další přihlášku nemám.
Myslím, že mohu procesně, že je to v pořádku, reagovat v rámci rozpravy a akceptuji tu - v uvozovkách - výzvu. Z mého pohledu je to normální vyhlášení lhůty pro návrhy na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Takže ještě jednou reaguji a vyhlašuji tedy novou lhůtu pro podání návrhu na změny do pondělí 7. listopadu do 13 hodin.
Budeme tedy hlasovat podle návrhu pana předsedy volební komise. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Proběhly tedy už dvě tajné volby, vždy dvoukolové. V tom druhém pokusu během jara v druhém kole byli finalisté opět Jan Mrzena, který získal 49 hlasů, a dále František Vostál, který získal 55 hlasů. Ale ani tady nebyl nikdo zvolen. Další, tedy třetí lhůtu pro návrhy jsme vyhlásili a nakonec prodloužili do 26. září. Také připomenu, že se jedná o návrh, tedy výběr Poslaneckou sněmovnou a následné jmenování případně zvoleného člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání předsedou vlády České republiky. Bude to volba tajná.
Nejdřív otevřu rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu
Dalším příkladem toho, že řešíme kostlivce ve skříni a dluhy minulosti, je i současná situace v České exportní bance. Řešíme situaci, kdy postupně tato vláda musí a bude muset financovat ztráty, které vznikly nepodařenými projekty z doby pravicových vlád. Dokud jsme nepřišli my, nikdo se k tomu neodhodlal. Vláda se snaží aktivně řešit problémy v českém hospodářství, i když je nezpůsobila. Neodsouváme je do budoucna, neschováváme také problémy jenom pod plošnými škrty. V rozpočtu na příští rok se počítá s podporou investic. Já jsem zaznamenal i dnes ráno na tiskové konferenci otázky novinářů ve smyslu toho, že opozice kritizuje vládu, že tam není dostatek peněz na investice v návrhu rozpočtu. Ale celkové kapitálové výdaje se v návrhu rozpočtu zvyšují o 25 miliard korun. Tehdy opozice vládu kritizovala za to, že dostatečně nezvyšuje výdaje do oblasti vědy a výzkumu. Myslím, že to je nesmírně potřebné. Jde o budoucnost, jde o to, abychom tady u nás do budoucna měli výroby s vysokou mírou přidané hodnoty, a tady peníze do aplikovaného výzkumu budou velmi potřeba. Velmi často, a to vidíme také v realitě letošního státního rozpočtu, Česká republika má spíše problém s tím, jak investiční prostředky, které jsou ve státním rozpočtu naplánovány, utratit. Už jsem tady mluvil o problémech s projektovou přípravou, ale samozřejmě problém je i samotné veřejné zadávání jako takové. Další zásadou, na které je postaven tento návrh rozpočtu, je snaha o maximálně zdravou kondici veřejných rozpočtů. To znamená, že posilujeme současně investice a některé veřejné výdaje, ale současně stát zbytečně nezadlužujeme. Přebytek státního rozpočtu přesáhl 80 miliard korun, to znamená, že prorůstová hospodářská politika umožňuje snižovat deficit státního rozpočtu. Snažíme se snižovat deficit efektivně, tak aby to ale neškodilo společenské soudržnosti, aby na tom nebyli nespravedlivě biti senioři, nemocní, rodiny s dětmi nebo mladí lidé. To je, myslím, velký rozdíl oproti minulé rozpočtové politice, která tady byla za pravicových vlád. Tehdy se sledovala účetní bilance příjmů a výdajů, ale reálně se nehodnotilo, co rozpočet udělá se sociální situací v zemi a s fungováním veřejných služeb. Jsem rád, že k tomu mohla přispět i aktivní politika na trhu práce, že k tomu přispěla podpora nových investic, a dnes u nás máme rekordní podíl lidí, kteří jsou aktivní na trhu práce. Čili nejvyšší zaměstnanost, nejvyšší míra zaměstnanosti a vedle toho jeden z nejvyšších přebytků v hospodaření státního rozpočtu. To, že lidé chodí do práce, má samozřejmě pozitivní dopad na příjmovou, ale také na výdajovou stránku rozpočtu. Chci připomenout, že jsme zdědili celou řadu dluhů, které musíme postupně řešit. Kde se ty dluhy především nacházejí? Je to ve veřejném sektoru, v kvalitě veřejných služeb. Za minulých vlád jsme byli svědky naprosté stagnace ve školách, v nemocnicích, v péči pro seniory, ale také ve fungování úřadů práce, také v tom, jak vypadala podpora pro hasičské sbory, sociální služby nebo pro lidi se zdravotním postižením. To, co bych rád také zdůraznil ještě v rámci svého vystoupení, je to, že zvyšujeme výdaje na bezpečnost a obranu celkově o téměř 9 miliard korun. To rozhodně není zanedbatelná částka. Opět můžeme zaznamenat debatu. Vím, že někteří opoziční poslanci říkají: Měli byste na obranu přidat více peněz, je složitá mezinárodní situace, měli bychom rychleji plnit své závazky, které máme v rámci NATO. Já chci přivítat to, že se nám daří proces lidských akvizic, to znamená, že se začalo dařit doplňovat armádu o nové příslušníky, daří se doplňovat policii a hasiče o nové příslušníky.
Tímto ale nezpochybňuji hlasování.
Nemohu si být jist, že fungovalo hlasovací zařízení správně, a proto zpochybňuji hlasování.
Já si pamatuji totiž obě varianty. Budeme tedy opakovat hlasování. Ještě jednou poprosím o stanoviska, ať je úplně jasno. Vzhledem k tomu, že nevidím pohyb v sále směrem k záznamu o hlasování, budeme pokračovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování... Pardon, já se omlouvám. Prosím, nehlasujte dříve, než zahájím hlasování. Takže já vás všechny odmažu a budeme hlasovat ještě jednou. Návrh byl přijat. Další prosím. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Další prosím. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat.
Bod 11 hlasovací procedury. H paní kolegyně
Kdo je proti? Stanovisko výboru? Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Návrh nebyl přijat.
Jenom upozornění.
Není to v kolizi.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Další prosím.
Dostáváme se k bodu 13 hlasovací procedury.
Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Další prosím.
Děkuji. Bod 17 - návrh F pana poslance Fiedlera týkající se postavení organizačních jednotek občanských sdružení na roveň pobočných spolků.
Kdo je proti tomuto návrhu? Mám za to, že jsme hlasovali o všech hlasovatelných pozměňovacích návrzích.
V absolutním čísle je to víc, ale z hlediska slova priorita ta priorita proti roku 2013 je nižší, než byla v dobách hospodářské krize. V případě investičních výdajů je to nižší nejenom v relativních, ale i v absolutních číslech. Jsou to čísla Ministerstva financí. Prosím, račte si je ověřit, až vám zase někdo bude říkat, jak jsou ty investice prioritou této vlády. Kam jdou ty peníze, když tedy jsme o 136 miliard zvýšili výdaje a méně investujeme? Tak za co je tedy utrácíme? Tak se podívejme, co jsou to skutečné rozpočtové priority vlády. Jsou mezi nimi učitelé, hasiči, celníci, policisté, ale úředníků je tam také hafo. Myslím, že žádná vláda - ne myslím, vím, že žádná vláda od roku 1992 tohle takhle nezvládla. Já si myslím, že teď může sociální demokracie v klidu spát. Vede tu při ve vládě, jestli se stát má, nebo nemá řídit jako firma. No evidentně se neřídí jako firma. To může udělat jenom někdo, kdo ví, že to nemusí platit ze svého a komu to platí daňoví poplatníci. No a onou nejrychleji rostoucí položkou provozní jsou ty neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Jedna z nejrychleji rostoucích provozních položek, která vzniká tak, že se celá společnost složí na vybranou skupinu podnikatelských subjektů. Těm už je líp, těm druhým je hůř. Možná bychom to mohli v druhové skladbě přeřadit do sociálních dávek. Taková sociální pomoc několika potřebným podnikatelům. V každém případě to platíme všichni a v každém případě je to nejrychleji akcelerující položka v provozu státu. A my ty díry zalepíme, nebude se krást a bude peněz dost. Ať se podívám, jak se podívám do jednotlivých čísel, do druhové skladby, do programové skladby, tak tam nikde těch 200 miliard nevidím. Prostě tam nejsou. Ta slibovaná úspora nenastala. Z toho mi logicky vyplývají jenom dvě možná variantní zdůvodnění. Jiné řešení neexistuje, protože ty peníze, ty úspory prostě v útrobách toho rozpočtu nenaleznete.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, chci také říci, že kromě bezpečnosti, kromě situace ve veřejném sektoru zdravotnictví a školství je pro vládu také prioritou růst důchodů a celkových příjmů domácností. Opět chci poukázat na to, že tohle je filozofie, kterou držíme tři roky. Tři roky se snažíme v rámci rozpočtu. I proto, tak jak zde zmínil ministr financí, navrhujeme zvýšení průměrného starobního důchodu o 308 korun od 1. ledna příštího roku. Je to na hraně limitu, který stanovila Poslanecká sněmovna. Myslím, že je důležité, abychom si to všichni uvědomili, protože kdybychom ta pravidla pro valorizaci penzí nezměnili, a víte, že se proti tomu tehdy pravicová opozice silně stavěla, tak bychom dnes valorizaci penzí v rozsahu 308 korun vůbec nemohli udělat. Ta valorizace by byla možná poloviční, možná by byla dvoutřetinová, ale rozhodně by nebyla ve výši v průměru 308 korun. Vypadá to, že i díky hospodářskému růstu se daří snižovat deficit důchodového systému, což je myslím věc, která je také pozitivní. Takže opět pozitivní vývoj z hlediska důchodového účtu. Chceme zajistit důstojné podmínky pro život lidí v důchodovém věku. Tito lidé se často potýkají s nedostatkem finančních prostředků, s tím, aby zaplatili léky. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v návaznosti na vývoj ekonomiky, tak jak už dnes tady o něm byla řeč, očekáváme, že bude pokračovat zvyšování mezd, a tím pádem i příjmů domácností. Česká republika má v evropském srovnání velmi nízké mzdy, což se obvykle chápe v tom zjednodušeném pohledu jako konkurenční výhoda pro zahraniční investory. Rozhodně ale není v našem zájmu, aby tempo růstu mezd u nás bylo pomalejší než v západních evropských zemích a aby se mezi námi a zbytkem Evropy prohlubovaly rozdíly v příjmech. Víte, že vláda se snaží, abychom diverzifikovali export. Hledáme nová exportní teritoria, ale v dnešním světě to vůbec není jednoduchá role. Takže pokládám za strašně důležité, aby vláda pokračovala v aktivní ekonomické diplomacii, abychom pomáhali našim firmám umisťovat jejich zboží a výrobky v zahraničí. Ale nejsme úplně připraveni na to z hlediska systému podpory, jak podporovat už záměry v oblasti inovace a vývoje. Ale pokud do budoucna chceme, abychom tady měli výrobu s vyšší přidanou mírou hodnoty, abychom tady měli lépe placená pracovní místa, tak je důležité, abychom také lákali investice, které na té vyšší míře přidané hodnoty budou založeny. To je myslím také velká výzva, před kterou naše vláda a její nástupci určitě budou stát. Když mluvím o tom, že růst není automatická věc, chci zmínit dvě nebo tři důležité priority, které jsou pro nás důležité, pokud jde o příští rok. My jsme teď teoreticky vzato ve třetím roce nové finanční perspektivy, ale první dva roky jsme nevyčerpali žádné peníze z evropského rozpočtu. Takže dva roky jsme nevyčerpali vůbec nic. A cílem vlády je, aby ten příští rok, rok 2017, byl rokem, kdy už se to čerpání rozjede skutečně naplno. To znamená, ovlivní už reálně ekonomiku, zaměstnanost, hospodářský růst. Takže klíčová priorita - zrychlit pro příští rok čerpání evropských peněz. Vykupovaly se pozemky, ustálila se pravidla pro jejich výkup. Příští rok je rokem, kdy musíme začít stavět. To je klíčový úkol pro Ministerstvo dopravy, abychom skutečně stavět příští rok začali.
Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím č. 54 předložený návrh zákona přikázal k projednání rozpočtovému výboru. Prosím, máte slovo.
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji tři přednostní práva. S prvním prosím k mikrofonu pana premiéra Bohuslava Sobotku, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek a po něm pan poslanec Vojtěch Filip.
Děkuji. Hezké dopoledne. Je to už třetí státní rozpočet, který předkládá do této Poslanecké sněmovny naše koaliční vláda, a dovolte mi, abych se na úvod vyjádřil k situaci, na základě které jsme tento návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2017 připravili. Především bych chtěl zdůraznit, že Česká republika je úspěšná a ekonomicky rostoucí země. Držíme už třetím rokem v pořadí setrvale růstovou tendenci. Ekonomický vývoj reaguje pozitivně na hospodářskou politiku vlády, na to, co vláda ve své politice realizuje. Chtěl bych říci, že se v dosavadní hospodářské politice i v návrhu rozpočtu na příští rok držíme několika zásad. Jsem především rád, že se nám daří zajistit vnitřní stabilitu, protože ta zde v době předcházejících vlád velmi často chyběla. Koaliční vláda sociální demokracie, ANO a lidovců dokázala za necelé tři roky svého fungování vytvořit stabilní podmínky, ve které mají důvěru podnikatelé, ve které mají důvěru zaměstnavatelé a průmysl, ale také zaměstnanci. Je to také díky tomu, že jsme obnovili velmi intenzivní sociální dialog. Díky tomu jsme byli také schopni, dámy a pánové, najít řešení pro některé závažné problémy, které mají kořeny hluboko v minulosti. Mám na mysli například naprosto podceněný stav projektové přípravy u klíčových dopravních staveb v naší zemi. Ty se za minulých vlád prakticky přestaly připravovat.